Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Svět a zejména Evropská unie se chystá dramaticky omezit emise ze spalovacích motorů u osobních automobilů. Francouzský prezident Macron, který s tímto cílem chtěl zvýšit daň na naftu, se dočkal celonárodního odporu a jeho hvězda jako ikony světové pokrokářské levice začala pohasínat. U nás pak v rozporu s tímto světovým snažením dochází k tomu, že po železničních tratích, které byly nákladem miliard korun elektrifikovány, jezdí motorové vlaky. Tak například Ústecký kraj se v létě rozhodl pro nabídku společnosti RegioJet nasadit na elektrifikované tratě motorové jednotky švýcarského výrobce Stadler. Děkuji předem za odpověď.
Děkuji.
Děkuji.
Děkuji za přesné dodržení času. Na interpelaci bude odpovězeno písemně.
Na to jsem se pana premiéra už ptal v minulé interpelaci. Pomalu ho k tomu výroku dovádím, ale mám pocit, že dnes už to řekl o něco jednoznačněji. Rád slyším, že to vláda chystá.
Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane premiére, interpeluji vás ve věci nových pravidel Evropské unie týkající se obchodování s emisními povolenkami, respektive nové směrnice Evropské unie, která byla přijata v březnu tohoto roku. Nová pravidla obchodování s emisními povolenkami způsobila, že od začátku roku prudce roste jejich cena, a očekává se až pětinásobný růst. Díky růstu cen se tak zvyšují životní náklady domácností. Jsme zároveň v situaci, že vláda zatím ještě nemá jasno, z jakých zdrojů budeme v budoucnosti vyrábět právě elektrickou energii. Přesto se vláda k této směrnici připojila.
Děkuji za slovo. Já samozřejmě nesouhlasím, že vláda nemá jasno v energetické koncepci. To určitě naše vláda má v tom úplně jasno. Zmařené peníze, asi miliarda, a mohli jsme to mít. Takže my máme jasno v energetickém mixu. My to řešíme. Teď se vás neptám, proč jsme zprivatizovali vodu a plyn a uhlí a vlastně nemáme nic. Budeme hledat to lithium, to jste nám jediné tady nechali. Dneska je Česká republika nejbezpečnější energetická země v Evropě. My vyvážíme celkem jeden Temelín. Je to nejprofitnější výroba elektřiny pro ČEZ. Tady to bylo naopak. Takže my teď samozřejmě musíme vyřešit... A já jsem jasně řekl v Dukovanech, že jsem přesvědčen, že investice do jádra je efektivní, že to má návratnost a že je to pro nás důležité. Co se týče systému emisního obchodování a jeho dopad na průmysl a teplárny, tak tam je tržní mechanismus. Klesající nabídka povolenek vede ke zvýšení ceny povolenky, a tím motivuje účastníky systému, aby snižovali své emise, aby investovali do nízkouhlíkových technologií, aby se ekonomicky vyplatila změna palivové základny a aby provozovatelé zohlednili cenu povolenky v delším investičním horizontu. Od spuštění systému v roce 2005 bylo zřejmé, že spalování fosilních paliv se nevyplatí a že bude zejména nutný odklon od uhlí.
Prosím pana poslance o doplňující dotaz.
Pane premiére, děkuji. Vy jste mi odpověděl, že roste cena emisních povolenek. To jsem tady já také řekl na začátku. Jaký máte plán na řešení této situace?
Děkuji za dodržení času.
Vy jste akceptovali to, že Evropa má pocit, že spasí celý svět. A tady byla klimatická konference, tam byl pan ministr Brabec. Paradoxně v Polsku, které jede jenom na uhlí. A to, že Evropa má pocit, že spasí celou planetu a zároveň ničí průmysl. No to má takový dopad, že nakonec to zaplatí lidí, ano, protože Evropa často dělá různá opatření, která nedomýšlí. A jestli je to pod vlivem zelených, že jsou všude... Nebo nejdřív byla biopaliva, protože Goldman Sachs řekl, že ropa bude 200 dolarů.
Ale to já jsem po ní absolutně nechtěl. Já jsem se paní ministryně ptal, zda jí přijde věcně i zákonně v pořádku, že Finanční správa vyzývá svatebčany pod hrozbou pokuty, aby sdělovali informace osobního charakteru, to znamená, zda opravdu Finanční správa má nárok vědět to, kolik měli na svatební hostině svatebčanů, kde se ta svatební hostina konala. A bohužel se stalo, že i Finanční správa oslovila svatebčany, kteří měli hostinu doma. Navíc jsou to informace, které nemají s výběrem daní vůbec nic společného. Co má s výběrem daní společného, abych sdělil, kolik jsem měl na své svatbě osob? Je to skutečně relevantní? Já jsem čekal jasnou odpověď. Já nepopírám, že se musí proti daňovým únikům bojovat, ale je otázkou, jestli účel, byť bohulibý, světí prostředky. Písemná i ústní odpověď paní ministryně ve mně zanechala dojem, že opět obhajuje postup Finanční správy, že nekriticky přistupuje k tomu, co se stalo. A mě tím překvapila dokonce dvakrát. Já jsem opravdu myslel, že v první písemné odpovědi, případně zde, řekne, že to byl exces, který se nebude opakovat, a že učiní takové kroky, aby se to skutečně neopakovalo. Místo toho jsem se dočkal pouze nekritických slov ohledně postupu Finanční správy, bagatelizace celého postupu Finanční správy. A bohužel tento nekritický přístup a tato bagatelizace de facto legitimuje postup celé Finanční správy a to mě velmi mrzí a děsí. A co je zaslat výzvu 95 novomanželským párům, dokonce i těm, co měli hostinu doma? Prosba, jak to nazvala ve své tiskové zprávě Finanční správa? Prosba pod hrozbou pokuty pod krycím názvem výzva? Tato bagatelizace je do nebe volající. Je to nechutný příklad zneužívání postavení státní moci a pravomocí. Je to symbol agresivního přístupu Finanční správy posledních let k našim občanům, kdy si své nástroje a pravomoci vykládá velmi extenzivně a v neprospěch daňových subjektů. A nekritický přístup ministryně financí, vedení Ministerstva financí, ředitele Finanční správy přispívá k legitimizaci celého postupu. A to pro naši demokracii považuji za velmi, ale velmi alarmující. Děkuji za pozornost.
Já také děkuji.
Já věřím, že mě v tom napříč politickým spektrem podpoříte, pokud se také domníváte, že tento postup byl přes čáru.
Já také děkuji. Kdo je proti? Já vám děkuji. Je to interpelace na ministra kultury Antonína Staňka. Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Máme tam v centru městskou památkovou zónu, mnoho krásných staveb. Kolem městské památkové zóny je prstenec parků, které zřídili naši předchůdci už v 18. století na místě původních hradeb. A v tom centru jsou zcela bezkonkurenčně dvě budovy v nejhorším stavu. Obě patří státu. Myslím, že je do nebe volající, když nemovitá kulturní památka v samotném centru městské památkové zóny, která patří do resortu Ministerstva kultury, je v takovém stavu. Nicméně z těch odpovědí je klíčová odpověď na poslední otázku. Neexistuje žádný časový harmonogram opravy této nemovité památky. Od té doby ta otázka vlastně stagnuje.
Děkuji. Vidím, že ano. Takže přistoupíme k další interpelaci.
Obrátili se na mě občané a starostové valašských obcí s prosbou o hledání rozumného řešení této situace. Medvěd hnědý, který k nám zavítal nejspíše ze Slovenska, nebyl plachý. Choval se velice nebezpečně. Nechoval se přirozeně. Starostové několika obcí proto požádali o udělení výjimky ze zákona o ochraně přírody, aby mohl být problém s nebezpečným medvědem vyřešen. Proces schvalování takové žádosti je ale velmi komplikovaný a zdlouhavý, což z něj dělá prakticky nepoužitelný nástroj. Jedná se o mimořádnou situaci, u které bychom neměli čekat na to, až medvěd zaútočí i na člověka. Podle mého názoru by k takové rychlé reakci pomohla změna v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Je potřeba nalézt nějakou procedurální cestu, aby se v podobných případech postupovalo rychleji. Děkuji za odpověď.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
c) zákona o myslivosti. Ten, kdo loví, může lovit zvěř jen v době lovu, v tomto případě jde o časový rozsah výjimky udělen dle zákona o ochraně přírody a krajiny.
Je zájem o doplňující otázku? Vidím, že ano. Tak prosím, máte slovo.
Já děkuji za tu odpověď i za to ujištění. A to ujištění mi stačí.
Dalším je pan poslanec Martin Kolovratník na paní ministryni Janu Maláčovou.
Jak jsem řekl, ten návrh jsem zaznamenal z médií. Já si myslím, že je řada studentů, a vím to ze svého blízkého okolí, ze své učitelské rodiny, že zkrátka, musíme to říct upřímně, někteří studenti nemají předpoklady pro další studium, jsou připraveni jít do praxe, začít si vydělávat, pracovat již tedy po těch 15 letech věku. Mám na vás tři otázky.
Nyní bude interpelovat paní poslankyně Červíčková ve věci neutěšené personální politiky ve zdravotnictví.
Je to celkově evropský trend. Takže je to priorita této vlády. Jejími členy jsou zástupci ministerstva, zaměstnavatelů, Asociace sester a nemocnic. Na této platformě se projednávají návrhy na systémové, ale i krátkodobé řešení nedostatku zdravotnických pracovníků. A ten konkrétní návrh by měl být představen do konce roku. Jedná se o významný systémový krok k řešení situace výrazného a neustále se prohlubujícího nedostatku lékařů ve zdravotnickém systému České republiky. Pracujeme na reformě primární péče, která by měla posílit roli praktického lékaře, a tím také zatraktivnit tuto profesi. Cílem reformy je také lepší organizace zdravotní péče o pacienty, aby již nebloudili systémem, a také odlehčení přetížených nemocnic a jejich personálu. Ministerstvo zdravotníkům výrazným způsobem snížilo administrativu novelou vyhlášky o zdravotní dokumentaci a nyní pracuje na elektronizaci zdravotnictví, která jim dále významně ulehčí práci. Ministerstvo bude dále analyzovat a hledat oblasti, kde je prostor pro další snížení administrativní zátěže. Ministerstvo zdravotnictví se snaží maximálně podpořit zlepšení dostupnosti zdravotní péče v regionech, kde se s nedostatkem lékařů potýkají. Například tak činí v podobě dotačních programů. Regiony čelí odlivu lékařů do velkých měst. Studenti tak po absolvování lékařských fakult mohou nově vykonávat praxi v okresních nemocnicích. V neposlední řadě klademe důraz na to, aby nemocnice zřizovaly školky a vytvářely pro své zaměstnance co nejlepší pracovní podmínky. V posledních čtyřech letech rostly platy ve zdravotnictví celkem o více než 30 % a nárůst bude pokračovat. V letošním roce se všechny zainteresované strany včetně odborů a zástupců nemocnic shodly na tom, že nejpalčivější situace je u sester ve směnném provozu.
Prosím paní poslankyni, jestli má zájem o doplňující dotaz. Také děkuji. Pan premiér bude reagovat.
A nejen to, oni dokonce nemůžou dávat ani příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb. Tak jsem řekl ministrovi - proč to není?
Vzhledem k tomu, že pan předseda vlády není přítomen, tak navrhuji přerušení tohoto bodu do jeho přítomnosti. Mám to rozvedeno na šest až sedm stránek. Budu rád, když mi dáte důvěru a odsouhlasíte nyní, že se tato interpelace přeruší a bude pokračovat až za přítomnosti pana předsedy vlády pana Andreje Babiše.
Pro ty, co přicházejí, opakuji, že budeme hlasovat o přerušení interpelace do přítomnosti pana premiéra. Zahajuji hlasování. Kdo je proti přerušení? Návrh byl přijat. Otevírám rozpravu a předpokládám, že pan poslanec Michálek se hlásí.
Následně byla ta elektrárna prodána za dramaticky nižší částku jako nefunkční šrot. Myslíme si, že jestli vláda má takovéto informace, tak úplně nemá kontrolu nad tím, co se ve společnosti ČEZ děje. Proto jsem chtěl, abychom to projednali tady na plénu Poslanecké sněmovny. Asi navrhnu přerušení do přítomnosti předsedy vlády.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti přerušení? Návrh na přerušení byl přijat. Tím jsme se též vyrovnali s touto interpelací, která je přerušena. Další je zde interpelace pana poslance Zbyňka Stanjury ve věci plánovaných investic na rok 2019 a desetiletého investičního plánu. Pan poslanec Stanjura je přítomen? V tom případě nemůžeme o interpelaci dále jednat. Otevírám rozpravu a prosím paní poslankyni.
Bohužel v odpovědi byly uvedeny některé pouze obecné informace a moje interpelace byla zacílena na konkrétní úseky a úpravy, které ŘSD připravuje. To jsem se od pana ministra chtěla dozvědět, proto jsem podala tedy rozpor s jeho odpovědí.
Tak se včera objevilo slovo nehospodárnost. Tak se tedy pojďme pobavit o slově nehospodárnost, co se tedy stalo a co jsem měla udělat. Co je to významná akce? Jsou to transparentní kritéria zveřejněná na webových stránkách. O co jde. Tak jaká nehospodárnost? Já tady šetřím významné prostředky státnímu rozpočtu právě proto, že se napojujeme na tyto významné akce. Kdybych ten prostor nakupovala individuálně, tak se bavíme o desítkách milionů jenom za propagaci například na Eurosportu nebo CNN.
Já vám děkuji za obsáhlou odpověď. Materiál si určitě od vás vezmu.
No vidíte, to jsem v tom záchvatu zapomněla. Tak prosím vás, nikdo nebyl obviněn, nikdo nebyl obžalován, nikdo nebyl zadržen. Já se cítím absolutně nevinna, žádné pochybení jsem neudělala. A věřte mi, že jsem maximálně součinná Policii České republiky.
V tuto chvíli přistoupíme k další interpelaci - pana poslance Vojtěcha Munzara na pana ministra Tomáše Petříčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Dneska nemám štěstí na členy vlády, přesto interpelaci přednesu. Zaskočila mě informace, že jste zrušil označení země s nejvyšší politickou důležitostí i pro Itálii. A já se chci zeptat, proč chcete šetřit právě na Itálii? Naše bilaterární vztahy jsou velmi významné. Itálie je dokonce šestým nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky. Naše obchodní bilance s Itálií je dokonce překvapivě kladná. Úspěšně se rozvíjí spolupráce i na místní a regionální úrovni. Existuje přes 60 partnerství mezi městy a obcemi obou zemí a deset partnerství na úrovni regionů. Z toho je vidět, jak je Itálie jako země pro nás důležitá. Ač toto označujete jako interní krok, tak přece jen je to také signál našim zahraničním partnerům, jakou důležitost přikládáte diplomatickému zastoupení v jejich zemi. Takže můj dotaz zní: Na základě jakých kritérií bylo rozhodnuto právě o těchto čtyřech zemích včetně Itálie?
Děkuji. Jelikož pan ministr není přítomen, bude odpovězeno na interpelaci písemně. Dalším je pan poslanec Lukáš Bartoň na pana ministra Roberta Plagu.
Vážený pane ministře školství. Jsem velkým zastáncem toho, aby se posilovala míra výuky moderních dějin. Rád bych se vás v reakci na to zeptal, jestli vy jako ministr souhlasíte s hodnocením tohoto stavu a jaké nápravné kroky případně chystáte. Budete v rámci tohoto hodnocení například zvažovat zásah do reformy RVP nebo do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků?
Děkuji. Jelikož pan ministr není přítomen, bude odpovězeno na interpelaci písemně. Dalším je pan poslanec Jan Zahradník na pana ministra Richarda Brabce. Pane poslanče, prosím máte slovo.
Takto formulovaná podmínka neumožňuje poskytnout podporu těm žadatelům, kteří si nemohou nebo nechtějí systém umístit na nějakou současnou stavbu, ale mohou ji na svůj pozemek umístit samostatně. Jde o případy, kdy střešní konstrukce domu je například orientovaná nevhodným směrem nebo jde o starou nevyhovující konstrukci, jejíž úprava by vyžadovala nákladnou rekonstrukci. V některých případech i nákladnější než samotný fotovoltaický systém. Co z toho pro takového žadatele vyplývá?